To znamená, že se hledala cesta. Pravdou je, že bylo dohodnuto, že to půjde původně poslaneckým návrhem. Všichni víte, že legislativní proces je velmi složitý. Já jsem byla sedm let starostkou Horního Slavkova. Do tohoto města byl příjezd pro silnici II. třídy, který byl v bezprostřední blízkosti domů. Výstup z toho jednání byl absolutně jednoznačný: nebyl jeden hejtman, který by nepodporoval tento pozměňovací návrh.
Protože naším cílem přece není perzekvovat řidiče, naším cílem není nějakou skupinu řidičů šikanovat. A to by měli zajistit oba dva páni ministři. Pokud to, co je řešením této situace, je zákaz předjíždění kamionů, prosím. Já osobně si to nemyslím. A data, která jsem na svoji interpelaci získal, to bohužel potvrzují.
Děkuji panu poslanci Válkovi. Nyní pan poslanec Feranec s řádnou přihláškou. Připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom stručně.
Nyní tedy pan poslanec Petr Bendl s faktickou poznámkou, který předběhl řádně přihlášeného pana poslance Mariana Jurečku, který je připraven.
Máme tady paní místopředsedkyni vlády. Je schopná s námi o tom diskutovat? Je tady vůbec někdo, kdo tuto dopravní problematiku v tuhle chvíli může komunikovat? Není tady ministr vnitra, s ministrem dopravy nevíme, jak to bude, údajně ho budeme mít v pátek, ale mohl by tady být, pokud tedy mediálně víme, že ministrem dopravy se stane ministr průmyslu a obchodu.
Nyní pan poslanec Marian Jurečka. Zatím se nikdo z členů vlády nehlásí, takže podle jednacího řádu udělím slovo panu poslanci Jurečkovi, ale až poté, co tady bude dostatečný klid a rozpustí se hloučky, které narušují dostatečně důstojné prostředí pro vystoupení.
Já bych také rád shrnul některé důležité postřehy k této novele zákona, kterou projednáváme. Já docela pravidelně jezdím trasu To je v pořádku, pokud takové úseky jsou, jsou vytipované, ať se to děje, ale nedělejme to tady tímto paušálním návrhem zákona, který opravdu považuji za naprosto nešťastný. Zase si klaďme otázku, kde je příčina a kde je důsledek. Já jsem prožil celé své dětství zhruba do 22 let v obci Kokory. To bude důsledek tohoto rozhodnutí. Není k tomu vůbec žádná analýza. To tady pořád není a chybí to. Řeší se to tady už pátým rokem.
Já vám děkuji.
Dámy a pánové, vážený pane guvernére, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance. Obsahově se jedná o novelu, která byla v legislativní procesu, a možná si někteří vzpomenete, už v minulém volebním období, ale projednávání v Poslanecké sněmovně nebylo dokončeno. Jednou z nejvýznamnějších změn je zakotvení nového oprávnění pro Českou národní banku stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů, které se týkají spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí. U těchto osob není forma doporučení vzhledem ke konkurenčnímu boji dostatečně účinná. Považuji tedy za nezbytné, aby Česká národní banka měla nástroj pro podporu zajištění finanční stability, který bude efektivní, tedy působící vůči všem relevantním subjektům, a vymahatelný.
Paní ministryně, já si vás dovolím přerušit a vyzvat kolegy v sále, zejména po své pravici, aby svá případná jednání přesunuli mimo sál. Děkuji. Prosím, pokračujte.
Toto explicitní varování rozhodně nesmíme brát na lehkou váhu. Navíc další kroky České republiky v této věci budou ze strany Evropské rady pro systémová rizika pečlivě sledovány. Dále bych chtěla připomenout, že tato část návrhu byla v minulém volebním období nejvíce diskutovanou změnou. V rozpočtovém výboru byly dohodnuty některé dílčí parametrické změny, které jsou dnes v předloženém návrhu zákona již plně zapracovány. V neposlední řadě bych také ráda zdůraznila, že do návrhu byla oproti minulému znění doplněna také úleva pro mladé žadatele o úvěr do 36 let. Pro ně by byly limity mírnější. Věřím tedy, že tento současný návrh, který doputoval do Poslanecké sněmovny, je vyvážený a přijatelný. Návrh zákona pak dále přináší rozšíření okruhu nástrojů měnové politiky a také okruhu subjektů, se kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu, což je plně v souladu s mezinárodní praxí i praxí Evropské centrální banky. Předpokládám, že o návrhu proběhne podrobná diskuse jak v rozpočtovém výboru, tak i na plénu v rámci dalších čtení. Děkuji vám za pozornost.
Ano, souhlas již byl.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Je nemravné, že tady prostě nadnárodní korporace realizují miliardové zisky, které platí naše firmy, náš spotřebitel, a de facto daně neplatí téměř žádné.
Kolegyně, kolegové, dovolte mi krátké vystoupení k tomuto návrhu. Nicméně v té podobě, jak je předložena, v čase, ve kterém je předložena, je poměrně riskantní. A za nás, občanské demokraty, budu chtít slyšet ujištění od paní ministryně, možná od pana premiéra, že v případě, že by čeští zákonodárci takový návrh schválili, nepřijdou protiopatření z americké strany. A pokud si přečteme zprávy z tohoto týdne, právě z tohoto týdne, tak poté, co americká administrativa pohrozila odvetnými kroky, zejména v celní oblasti, tak se Francie a Spojené státy domluvily o pozastavení účinnosti tohoto zákona. Máme skvělé české firmy i v branži IT, pro které americký trh je naprosto zásadní, a neuvážené rozhodnutí z naší strany by mohlo vést k poškození jejich oprávněných obchodních zájmů a ekonomických výsledků. Myslím, že to všechno musíme zvažovat v okamžiku, kdy budeme rozhodovat například ve třetím čtení o tomto návrhu zákona. Možná někteří kolegové se ptají - Google, Amazon, Facebook a Apple. Proto říkám, že ten princip je správný, ale ta jednání na úrovni OECD zatím bohužel nevedla k výsledku. A není to Česká republika, která to má v rukou, která tam přijde, něco předloží a všechny ostatní partnery... Ta jednání budou komplikovaná. Ve Spojených státech běží letos prezidentská kampaň. To nám připadá bezpečnější, mnohem lepší. I ta sazba je mimořádně vysoká. To si řekněme otevřeně. Nikde jinde o tak vysoké sazbě neuvažují. Ale to číslo není důležité. Není důležité sedm, pět nebo tři. Důležitý je ten princip a ta obava z kroků, z protiopatření zejména z americké strany. A není to legrace. To se podle mě musí dojednat dopředu, než o tom bude hlasováno. Ano, nejsme rozhodující trh v Evropě, to si zase přiznejme, ani pro tyto internetové giganty, ale oni budou hájit svoje zájmy a bude jim v tom pomáhat americká administrativa. A chtěl bych, aby nás vláda informovala, jaká konkrétní jednání vedla a jak nás ubezpečí a jaké budeme mít záruky, že pokud by takový návrh zákona Sněmovna přijala, že nepřijdou protiopatření. Pokud budeme jediná evropská země, která ten zákon bude mít platný a účinný, tak se obávám, že ta protiopatření přijdou. Tolik z naší strany upozornění na ta rizika.
Děkuji za slovo. Já jenom lehce pár myšlenek v reakci na vystoupení pana předsedy. Kdybychom byli jediná země, tak rozumím tomu, že nám někdo může vytýkat, že tady objevujeme kolo nebo něco podobného.
To znamená, my jsme členy Evropské unie a rozhodně bychom v tom nezůstali sami. To znamená, ten problém by se posunul na platformu Evropské unie. Čili ať nám tady z toho zaplatí nějaké daně. A to jednoznačně, otevřeně a vždycky podporujeme a budeme podporovat.
Také děkuji. Dobrý podvečer všem.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím říct, že mě těší míra konsenzuálnosti této debaty. A pak už nám tedy zbývá udělat tu národní úroveň.
Také děkuji a s další faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.
To mně přijde jako nezamýšlený efekt. Nebo zamýšlený?
Samozřejmě jsme se tím zaobírali.
Také děkuji a tím se posuneme zpět do obecné rozpravy.
To jsou základní parametry, které zde zazněly. Co zde ovšem zaznělo, že Česká republika není jedinou zemí, která má digitální daň.
Já jsem nechtěl pana poslance přerušovat, ale hluk v jednacím sále je neúnosný. Absolutně neúnosný.
Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím faktickou poznámkou reagovat na pana kolegu Ferjenčíka vaším prostřednictvím. Ale já si neodpustím poznámku, že bohužel i hlasy Pirátů, i hlasy europoslanců za ANO možná tady brzy budeme diskutovat o tom, že se klienti hodnotí nikoliv podle bonity, ale podle uhlíkové stopy, což je do budoucna velká tragédie.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Ferjenčík, také s faktickou poznámkou. Poprosil bych opravdu poslance na levé straně sálu, říkám to znovu, abychom se zklidnili.
Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím ještě jednou vysvětlit, o co jde v tom sporu. Jde o to, že ČNB a vláda navrhly nějakou míru regulace. Národní rozpočtová rada dala zásadní připomínku, že tato regulace by měla být méně přísná pro mladší lidi, a to ze statistických důvodů, protože je racionální očekávání, že lidem pod 36 let věku stoupnou příjmy v budoucnu více než lidem nad 36 let věku, kteří mají v tu chvíli stejný plat nebo mzdu. Děkuji za pozornost.
Vy jste vůbec nepochopil, o co se tady vede spor. Tady se vede spor o to, aby Česká národní banka nehodnotila za komerční subjekty, kdo je jak bonitní.
Pan poslanec Vojtěch Munzar a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Já ještě vaším prostřednictvím na pana kolegu Ferjenčíka. To není boj o to, aby byla co největší regulace a ztížilo se to mladým lidem.
Takže nejsme ve sporu ohledně postoje k zákonu jako celku, si myslím.
Jenom dám zase porovnání s Francií. A já bych si skoro troufl říct, že v případě těchto parametrů tu záruku můžeme dát teď hned. Není možné si myslet, že ne. A která z těch dvou ekonomik a která z těch dvou zemí bude v tu chvíli tahat za kratší a delší konec, to asi nemusím rozvádět - dívám se do očí podnikatelů a exportérů ve vašich lavicích. Ale můžeme říct také jiný příklad. To je vážná věc, to je nespravedlivost z druhé strany. O to chci požádat, a proto se samozřejmě přikláním k žádosti, abychom prodloužili dobu projednávání a především abychom tu dobu projednávání nepromarnili, ani co se týče odborné diskuse, ani co se týče diplomatických aktivit.
Já také děkuji. Než dostane slovo pan poslanec Klaus, jsou zde faktické poznámky. Jako první pan poslanec Martínek, poté pan poslanec Nacher.
Tam se domnívám, že nenaplňuje ani jednu z těch tří konkrétních věcí, které tam jsou. Takže předpokládám, že tam je to asi takhle, ale nevím. Tam ta obava u mě asi je, ale snad to třeba také ministerstvo vyvrátí.
Děkuji a s další faktickou poznámkou pan poslanec Nacher.
Jinými slovy u nás, myslím si, že ten obrat z tohoto úhlu pohledu při srovnání s Francií je nastaven naopak v pořádku. Vůbec tam do toho nepletu ani kupní sílu Francouzů a Čechů. To znamená, že z tohoto úhlu pohledu si myslím, že naopak ten obrat v rámci České republiky je vyšší než v té Francii.
Děkuji a nyní tedy v obecné rozpravě opět pan poslanec Klaus, připraví se pan poslanec Skopeček.
Dobrý den, dámy a pánové. Já také kvituji velice klidnou debatu. Jak také víte, nikdy nechodím k mluvítku, když říkám to stejné, co všichni moji předřečníci. S potěšením jsem zaznamenal, že ODS se hlásí k nějaké globální dani OECD. Takže toto není naše politika. Samozřejmě také všichni znáte můj slib, že nebudu hlasovat pro nic, co zvyšuje daně.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Návrh zákona byl vyvolán společenskou potřebou řešit nedostatečnou právní úpravu znemožňující účinně řešit problematiku dlouhodobě odstavených vozidel na pozemních komunikacích. Většina dlouhodobě odstavených vozidel nesplňuje definici vraku v souladu se zákonem.
Já vás přeruším na okamžik.
Zbavování se vozidel formou jejich odstavení na komunikace se stalo koloritem našich obcí. S problémem se potýkají samosprávy v celé republice. Při navrhování právní úpravy byl dán hlavní důraz na realizovatelnost v praxi. Při navrhování lhůt bylo nutné zvážit zájem na řádném obecném užívání komunikací a zásah do práv majitelů vozidel. Stručně zrekapituluji základní body navrhovaného zákona. Takže ještě jednou. Zrekapituluji základní body navrhovaného zákona. Výslovný zákaz odstavovat vozidla bez technické kontroly. Odstranění vozidla z komunikace, nejvíce úkonů bude na vlastníkovi komunikace, minimální úkony na silničním správním úřadu. Přestupek provozovatele vozidla bude moci být potrestán až do výše 300 tisíc korun. Vlastník komunikace bude oprávněn žádat o údaje z registru vozidel. Vozidlo bez identifikátoru bude možno na žádost vlastníka silničním správním orgánem otevřít. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel. Ráda bych se ještě vyjádřila také k pozměňovacím návrhům. Není jich mnoho, pokusím se být stručná. Pozměňovací návrh A hospodářského výboru plně podporuji. Týká se odstranění zaniklých silničních vozidel, tedy vozidel, u nichž v registru vozidel není evidován provozovatel. Je to proto, abychom mohli postihnout majitele. Pokud vlastník komunikace nedohledá majitele, může ustanovit opatrovníka a úkony k odstranění vozidla mohou být činěny. Pozměňovací návrh poslankyně Barbory Kořanové nedoporučuji podpořit. Nepřiměřené zkrácení lhůty může postihnout občany, kteří se z různých důvodů nemohou postarat o zajištění technické kontroly, například náhlá nemoc, zahraniční cesta či nedostatek finančních prostředků na odstranění závad na vozidle. Pozměňovací návrh dále zakotvuje zákaz odstavovat vozidla na chodníku, a to jakákoliv vozidla, nejen ta, která mají propadlou technickou. Pozměňovací návrhy C pana poslance Polanského. Má sloužit k odstranění administrativní zátěže jak pro občany, tak pro úřady. Ovšem vlastník komunikace nemá v současnosti přístup do evidence obyvatel. Proto je navrhované ustanovení neaplikovatelné a zmaří celý proces. S žádným vozidlem se nebude moci nakládat, jelikož nebude splněna tato navrhovaná podmínka.
Do rozpravy je v tuto chvíli jako první přihlášen pan poslanec Polanský, poté s přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedo, milá vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně sdělit stanovisko k projednávanému tisku za Piráty. Předně bych chtěl říci, že původní iniciativa pro odtahování autovraků vzešla ze Senátu, konkrétně od senátorky Renaty Chmelové. Ta vlastně tu iniciativu přinesla sem do Poslanecké sněmovny a výsledkem je dnešní hlasování. Vaši pozornost bych chtěl ale zaměřit na jeden z našich pozměňovacích návrhů. Předmětem této úpravy je změna systému v parkovacích zónách. Povšimněte si prosím slova majitel.
Já to říkám pro objektivitu těch diskuzí. Část těch diskuzí už proběhla na půdě podvýboru pro bankovnictví, byť sám jsem přesvědčen, že má smysl tento návrh propustit prvním čtením a soustředit se na debatu ve čtení druhém. Skončím tím, že jestliže my tady řešíme problematiku regulace tohoto sektoru v zájmu stability, tak pochopitelně musíme myslet i na to B, byť to nevyřešíme nad tímto tiskem, a to je problematika bydlení, růstu nákladů na bydlení. A řekněme si upřímně, že to je právě segment, který nejrychleji roste. Takže to něco ukazuje. Je jasné, že bude asi nutné řešit i tu nabídkovou stranu, protože nějaké důvody pro tu výši cen tady jsou. Specificky v České republice je, řekl bych, víc vychýlený než v jiných zemích. Ale to je běh a la longue, to je běh na delší trati. Děkuji za pozornost.
Také děkuji za tuto obsáhlou zpravodajskou zprávu.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
Za prvé bych chtěl zmínit podrobněji navrženou úpravu v oblasti obchodů centrální banky, neboť obchody centrální banky tvoří významný nástroj pro provádění měnové politiky. Dovolím si připomenout, že to je v podstatě náš klíčový úkol a primární mandát jako centrální banky dbát o měnovou a cenovou stabilitu. Potenciální protistrany těchto obchodů se tak v návrhu novely rozšiřují i na další subjekty, které působí na finančním trhu. Bude tak možno také lépe reagovat na případně špatně předvídatelné či nepředvídatelné události, které mohou vyžadovat operativnější zásah do nastavení měnové politiky. Za druhé, to bude ta druhá poznámka, bych rád uvedl, že návrh obsahuje také celou řadu dílčích úprav a změn zákona o ČNB, které rovněž považuji pro hladké fungování centrální banky za důležité. Některé novely jsou potom čistě legislativní povahy.